A že nejde o záležitost studentských batůžkářů, kteří využívají tzv. bed and breakfast, vědí dnes všichni, kdo se touto problematikou zabývají. Sdílená ekonomika je prostě dnes tvrdý byznys. Výjimkou pak nejsou poskytovatelé, kteří vlastní desítky bytů, nebo dokonce domů. Musíme se tak právem zastat hoteliérů, kteří reptají na nerovné podmínky podnikání. Rovnost před zákonem tak nejen značně pokulhává. Ptám se vás, pane premiére, budete tuto situaci řešit, nebo bude čekat, až budou hoteliéři, stejně jako taxikáři, křičet na náměstích a blokovat dopravu?.
Dobrý den. Vážený pane premiére v demisi, uplynul měsíc od vaší návštěvy Moravskoslezského kraje. Před pár dny se ale na úřední desce Obvodního báňského úřadu objevilo oznámení o zahájení správního řízení o povolení těžby v této lokalitě. Pro místní je to už poněkolikáté nemilé překvapení. Když dosluhující šachty převzal stát, tak se začalo mluvit o útlumu v horizontu několika let. Může mi premiér v demisi sdělit, jaké plány má vláda s dolem Frenštát?
Děkuji panu poslanci Lukáši Černohorskému. Nyní pan poslanec Petr Dolínek se svou interpelací. Pane poslanče, máte slovo.
Může to být užitečné, může to být potřebné. Ale v této souvislosti bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu jste se rozhodl zrušit fond rozvoje bydlení a nahradil tímto fondem. Nebojíte se prostě toho, že to neumíte, a proto to dáváte do jiných fondů?
Nijak to nekritizuji, nijak to nehájím, ale byl to prostě dva odlišné modely fungování ekonomik v tom poválečném vývoji. Pro jedny euro znamená prostředek pro stabilní inflaci a dobrý hospodářský růst, což je Německo, pro jiné země je svěrací kazajkou, která ho uvězňuje v ekonomické stagnaci. Mimochodem, euro bylo považováno, jakýsi předpoklad nebo jakási šance pro silnější ekonomický růst evropských zemí. To je letitá de facto stagnace italské ekonomiky. To, že je Itálie v eurozóně a že má přijatý fiskální plat, nebrání ani tomu, že její úrokové míry, za které si kupuje dluhopisy a kterými financuje své obrovské zadlužení, v posledních dnech raketově rostou. Jestli vám přijde normální, že v eurozóně, která má konsolidovat v sobě podobné ekonomiky nebo která se má vyvíjet podobně, jestli máme poměrně významné ekonomiky, protože Německo a Itálie jsou jedny z nejvýznamnějších, Německo nejvýznamnější, Itálie jedna z nejvýznamnějších ekonomik, pokud tyto země jsou natolik rozdílné, že jedna si dokáže půjčovat desetkrát levněji než druhá, tak je to jasný doklad o tom, že eurozóna není ekonomicky efektivní a udržitelný projekt a že ji drží jenom politická ambice současné evropské politické elity. Takže ať tu nikdo neříká, že jsme jakýmisi troublemakery, kteří na všechno říkají ne ne ne. Není to pravda, přijďte se někdy podívat na výbor pro evropské záležitosti. Podívejte se na to šílené penzum materiálů, které ten výbor de facto přijme bez jakékoli debaty. Takže tento argument neplatí. Tak tehdy to Polsko, které dělalo ještě větší potíže, které dokázalo vyjednat ještě víc, tak poté, co Lisabonská smlouva byla přijata, a poté, co půl roku bylo Polsko na pranýři všech evropských médií, že je neevropské, že je troublemaker, tak co dokázali Poláci? Poláci dokázali vyjednat pro svého politika post předsedy Evropského parlamentu. Takže opak je pravdou. Nikoli že troublemakeři méně vyjednají, ale naopak.
Bývalo zvykem, ne vždy, ale velmi často, že čtvrteční dopoledne se využívalo na projednávání bloku zpráv nebo bloku smluv. Myslím si, že jsme schopni všechny tyto zprávy projednat ještě dnes do 13. hodiny a jsme schopni tyto zprávy dle doporučení volebního výboru schválit.
Děkuji, pane předsedo.
Tento bod se jmenuje Zmaření konání 14. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny svolané ve věci novičoku způsobené absencí části poslanců stran ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Tady se vyčítá - já tady přečtu, odcituji slova pana Marka Výborného prostřednictvím pana předsedajícího, který kvitoval: Arogance koalice ANO, SPD, KSČM nemá mezí. Takže my jsme chtěli našim občanům ukázat, jaký je váš zájem projednávat tento bod! Proto jsme se odhlásili! Abyste ukázali, kolik vás skutečně srdcově chce bojovat za tuto kauzu! To stačí.
Nyní mám dvě přednostní práva - pana poslance Fialy a pana poslance Stanjury.
Takže vážený pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedajícího, Demokratický blok neexistuje. Tak já bych vás prosil, abyste začal vnímat to, co se kolem vás děje, a respektoval to, že jsou tu samostatné kluby jednotlivých politických stran, ale žádný Demokratický blok prostě neexistuje.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Zatím to berme jako úmyslný faul. On to samozřejmě pan poslanec Hájek ví a myslí si, že nám to ublíží. Nám to tedy neublíží, pane poslanče prostřednictvím... Já tomu rozumím. Všimněte si, jak začíná každá schůze - přečtením omluv. Vycházím z vyjádření členů vlastního klubu. Ti mají moji důvěru.
Slovo má předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Takže v dikci pana poslance Hájka byl v práci jeden poslanec hnutí ANO. Mě to docela baví. Ale nechte si ty řeči, že někdo byl, nebo nebyl v práci! Pokud tady sedíte jak pecka, nezastrčíte si ani kartu, nemůžete promluvit, tak neříkejte, že jste byl v práci! Pokud chcete takhle komunikovat a hodnotit práci svých kolegů. Co to jsou za bláboly?! Já pro ten bod budu klidně hlasovat a rád s vámi povedu debatu o tom, kdo chodí do práce. A kdo taky něco dělá v té práci! Ale pan poslanec Hájek - nevím, jestli byl přihlášen, jestli byl v práci! Dle jeho dikce. Podle mě v práci byl, když tady byl. Ale jestli někdo chce jen vytřískat politické body z něčeho, tak poslouchejte pana poslance Hájka, co vlastně říkal, co vlastně navrhoval. Připadalo mu to hrozně vtipné. Škoda, že se nesmál někdo jiný než vy a vaši kolegové straničtí. Tak si nechte ty řeči, kdo chodí a nechodí do práce. Já to respektuji.
Dobrý den, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit zařazení tohoto bodu na začátek dnešní schůze. Já bych tady možná tomu dal ještě jeden konkrétní rozměr, o kterém se tady nehovořilo. Ale co nám doteď nebylo umožněno, je to, naplnit zákon. To znamená, informovat plénum Poslanecké sněmovny o usnesení komise, která je ze zákona stanovena k tomu, aby právě vykonávala dohled nad Vojenským zpravodajstvím. My se dostáváme do jakési procedurální díry, protože pokud není schválen bod programu, jakým způsobem mám já jako předseda této komise dostát své zákonné povinnosti a informovat vás ostatní poslance Poslanecké sněmovny o tom, že komise pracuje a tímto tématem se zabývala? Chtěl bych říci, že jsme byli jedinou komisí Poslanecké sněmovny, která měla tu čest přivítat na své půdě ředitele Vojenského zpravodajství pana generála Berouna. Ze zákona jsme byli i jedinou komisí, která měla možnost nahlédnout do oné zprávy, z které údajně čerpal pan prezident při své prvotní interpretaci celé této situace. A ta tečka podle zákona nemůže být udělána jinak než tak, že komise, kterou jste zřídili, jejíhož předsedu jste zvolili, vás oficiálně bude informovat. Protože tuším, že ten bod zařazen nebude, dovolím si přečíst to nejdůležitější konstatování z této zprávy, abych dostál své povinnosti.
Zda zastupujete předsedu poslaneckého klubu, nebo zda vystupujete jako předseda komise. Protože jsme v debatě o pořadu schůze a to vystoupení musí skončit nějakým návrhem.
Ano, to skončí návrhem. Toto měla být ta tečka za tou kauzou. Žádná mediální fraška, žádné další ostřelování nikoho ani ničeho. Prostě jenom výrok komise, kterou jste za tímto účelem zřídili, a doteď jste neumožnili, aby na plénu toto téma bylo dle zákona prezentováno. A já se ptám, jak jsem to mohl udělat jinak než touto drobnou obstrukcí. Děkuji za pozornost.
Aha, takže to neskončilo návrhem. Dobrá.
Dobrý den, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Ale aby sněmovní většina obstruovala sněmovní menšinu s tím, že vůbec to jednání nezačne, nebývalo zvykem. Sněmovna se dohodla na grémiu o tom, že tento bod řádně probereme. Mohli jsme to mít vyřešeno už dávno. Následně se tento bod nezařadil. Řada lidí přišla do práce, jenom asi nemakala nebo si zapomněla zasunout kartičku. Takže to opět prostě bylo zbojkotováno. Já si nejsem úplně jistý, jestli proběhlo dobře i to, jakým způsobem byla vlastně ráno ta schůze přerušena, s jakou přestávkou. A pak se už někteří lidé smáli, že jedeme dál další schůzi. No a teď je prostě logické, že se pokoušíme zařadit tento bod. A skutečně souhlasím s předřečníkem prostřednictvím pana předsedajícího, s panem Rakušanem, že pojďme toto probrat ve Sněmovně, vyslechnout si zprávu, vyslechnout vyjádření a tuto věc prostě uzavřít. Tak já nevím, jestli se tedy věci takové důležitosti uzavírají tím, že o tom někdo napíše ve svém blogísku na aktuálně, na iDnes nebo já nevím kam. Prostě Sněmovna má své komise, které se tím zabývají. Měl by zde zaznít report komise v rámci možností toho, co může být sděleno. Ale je to skutečně tím, že se neustále točíme na té nevůli se o tom ve Sněmovně bavit.
Děkuji.
Tak to opravdu toho ještě moc nezažil. Proti tomu toto není vůbec nic. Jestli dovolíte, tak já jenom odpovídám, ale můžu to zkrátit. Já mluvím minutu, ale dobře. Takže za prvé, já sama bych nebyla vůbec proti zařazení tohoto bodu. Po tom, co jsem si nicméně vyslechla, jak se zde navrhuje usnesení, které mně připadá naprosto absurdní co do svého obsahu. No tak samozřejmě takové usnesení by, myslím si, žádný rozumný poslanec odhlasovat nemohl, protože by nechtěl asi fušovat do kompetencí zpravodajských služeb a podobě. Nebudu to rozvádět.
To je stejná obstrukce jako od pana poslance Rakušana.
Budeme pokračovat. To v tuhle chvíli na této schůzi učinit nemůžeme. Ale procedurální návrh na přerušení této schůze samozřejmě dám bez rozpravy hlasovat. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Váš návrh nebyl přijat.
V rámci proběhlého hlasování si dovoluji konstatovat, že stávající opozice začíná někde tady a končí tamhle . Já to respektuji. Je to plná vůle vytvořit většinu. Ani v jednom případě jste nechtěli, aby tato věc byla projednávána v rámci řádné rozpravy. To je potřeba si uvědomit. Nenecháváte možnost menšině, aby mohla diskutovat v rámci mimořádné schůze, v rámci jasně zařazeného bodu. Když jste přerušoval schůzi, tak jsem chtěl dát námitku proti postupu předsedajícího, protože přerušit schůzi na neurčito do té doby, než se domluví předsedové klubů, to je v podstatě, jako kdybyste nás poslal do háje s tím, že se o tom už nechcete do budoucna vůbec bavit. Jestliže nechcete rezignovat na svoji pozici předsedy Poslanecké sněmovny jako toho, který koordinuje činnost Poslanecké sněmovny, vaším úkolem bylo přerušit, svolat předsedy poslaneckých klubů a domluvit se na dalším postupu. Způsob řešení, který jste zvolil, jasně vypovídá o tom, že to byla dopředu domluvená strategie, která nechtěla dát prostor opozici, aby se ten bod řešil.
Pan kolega Bělobrádek je mladší, tak dal staršímu přednost. S přednostním právem, pane kolego Jurečko, musím dát tedy přednost panu kolegovi Kalouskovi.
Na druhou stranu, kdyby to udělal, tak by se brzy dozvěděl, že už to nechce dělat.
Nyní pan poslanec Bělobrádek, předseda KDU-ČSL s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.
Ale problém je v tom, že pan prezident něco řekl, dá se to dohledat z veřejných zdrojů, je to zaznamenáno, a k tomu se vyjadřovaly obě komise, které jsou Sněmovnou k tomu zřízeny. A je dobře, aby se o tom tady promluvilo, protože to má mezinárodní dopad. Je důležité dát jasný signál dovnitř i vně České republiky, jak to tedy bylo. A Sněmovna je k tomu kompetentní a má k tomu svoje stálé komise, které se k tomu mohou vyjadřovat. Předseda Sněmovny je tady od toho, aby Sněmovnu řídil a aby svolával orgány, které se mají dohodnout. Předseda Sněmovny by měl být tím, kdo v tom okamžiku, kdy k té situaci došlo, měl svolat předsedy poslaneckých klubů, popřípadě celé grémium, a měl se tam on aktivně zasadit o to, aby se ta situace vyřešila.
Když se podíváte na časovou osu té aféry, která pronikala, tak zpočátku to byla standardní diplomatická, řekněme mezinárodní situace, která se nějak v českých zemích rozvinula. Ptejme se, kdo ji rozvinul, z jakých titulů ji rozvinul a kam směřoval ten útok toho rozvoje toho humbuku, jak tady zaznělo. A samozřejmě cílem zcela zřejmě byl, je a asi ještě dlouho bude prezident Zeman. Tady bych si dovolil poopravit krásný projev kolegy Kalouska, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Hovořil: Zeman potvrdil skladování. Ale i v tom usnesení je zase chyba. Pane předsedo komise, ukažte mi jediné slovo o mikrosyntéze v této úmluvě , na kterou se odvoláváte, že komise to projednala. Tato úmluva vůbec o tom nehovoří. Čili mikrosyntéza, makrosyntéza, pikosyntéza a podobné terminusy technikusy neodpovídají této smlouvě, na kterou se odvoláváte ve svém usnesení. A znovu se vracím na začátek. Jasně vyplývá, že ten humbuk, o kterém tady bylo tolik řečeno, je pouze určitým směřováním pokračujícího humbuku, který se tady děje. Já chápu určité rozhořčení, které tady bylo díky přímé volbě prezidenta, ale myslím si, že tato Sněmovna si nezaslouží pokračovat v takovýchto intencích a v takovýchto útocích, nedržíc se faktů. A ta fakta tady jsou, je třeba se s nimi akorát seznámit. Myslím si, že tato Sněmovna by neměla být ta, která protahuje a neustále se snaží řešit něco, co vychází z poloinformací, z polopravd nebo pololží, tak jak kdo potřebuje toto použít.
Tak to bylo vystoupení s přednostním právem, s tím, že ten návrh, který padl, vyřešíme v hlasování o zařazení bodu, to znamená, kdo nesouhlasí se zařazením, bude proti. Teď tedy prosím pana předsedu Kalouska a po něm pan předseda Stanjura. Zeptám se pana poslance Jurečky? Faktická možná není. To znamená, pokud to je k pořadu...
Tak nejde o nic jiného, prosím pěkně, my, co jsme iniciovali tuto mimořádnou schůzi, kterou vy jste zbojkotovali, a proto se teď snažíme zařadit tento bod, tak nejde o nic jiného, než toto usnesení výboru verifikovat Poslaneckou sněmovnou, a tím této informaci dát příslušnou ústavní autoritu. Ale už jsme na to zvyklí. Všimli jsme si, že i ti, co se podepisují pod nějaké zákony, potom ochotně hlasují pro jejich zamítnutí. Nový čas, nové zvyky.
Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru s přednostním právem.
Začnu tím, co řekla paní poslankyně Válková, a já s ní vlastně souhlasím. Já to považuji pouze za změnu času zahájení schůze. Nevadí, my jsme pružní a kreativní, takže to, co by proběhlo od devíti, teď probíhá od deseti. Považuji to za legitimní. Protože co deset minut navrhovali sociální demokraté nějaké hlasování a k tomu, abychom mohli hlasovat, jsme museli mít přítomno 67 poslanců. Tehdy jsem parlamentní praxi obohatil kreativním výkladem jednacího řádu, který mezitím zlidověl, že když někdo navrhne přerušení bodu na tři roky nebo na tři měsíce, tak vystoupí protistrana a navrhne přerušení na tři minuty, pět minut, šest minut. Vás žádám, abyste na chvíli odložili ta svá stranická trička, zkusili posoudit ta navržená usnesení ne podle toho, kdo je navrhl nebo kdo je tady prezentoval, ale zda mají hlavu a patu. Nic jiného tam není.
Nejprve pan předseda Sněmovny, potom pan zastupující předseda klubu KSČM.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože když se pan Stanjura třeba podívá do stenozáznamu, jak se hlasovalo v úterý o vyřazení bodu, já jsem se zdržel. Považuji to za opravdu pozici svou jako předsedy Sněmovny, že bych měl takto postupovat v těchto případech. To už nemůžu nijak doložit, ale byl jsem přihlášený a předpokládal jsem, že schůze proběhne. A co má tedy předseda v tu chvíli dělat? Ptám se, jestli už vůbec pan Stanjura oslovil některé další předsedy klubů a hledá nějaké řešení nebo přichází s nějakým řešením. Ale v okamžiku, kdy nebylo kvorum, nezbylo než přerušit. Já mám jedinou historickou zkušenost, a to je z minulého volebního období, schůze o České poště. Takže postupoval jsem naprosto standardně. Navrhuji, že by se grémium sešlo pět minut po skončení, v polední přestávce, a můžete mě seznámit se svými dalšími plány, jak budete tuto situaci řešit. Ale prosím, neberte si mé jméno do úst v situaci, kdy můžu říct, že jsem plně dodržel svou neutralitu a postupoval zcela správně.
Prosím, abyste na sebe nepokřikovali, každý bude mít prostor. Takže prosím pana poslance Luzara, potom s přednostním právem pan předseda Fiala, potom pan předseda Michálek a potom pan předseda Kalousek, všechno přednostní práva.
A na základě toho jsme nějaké kroky činili. Ale to mýlit, to je strašně důležité. Nic víc jsme po vás nechtěli, kolegyně a kolegové. A to je dle mého názoru docela závažná věc. Takže si myslím, že by se tato komise měla znovu ke svému usnesení vrátit a minimálně v této jedné věci, tj. odvolávce na mezinárodní smlouvu, by ho měla opravit.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dalo by se reagovat na spoustu věcí, které zde zazněly. Chci reagovat na slova pana předsedy Poslanecké sněmovny Vondráčka. On se ptal: Co jsem měl dělat? Pane předsedo, já myslím, že to je úplně jednoduché a standardní, co jste měl udělat. To by bylo normální. A to, že jsme přerušili schůzi a máme nějak postupovat dál a že jste navrhl, ať se sejdou předsedové poslaneckých klubů, tak teď to není odpovědnost pana předsedy Stanjury, aby všechny svolával a řešil.